Jelikož se v navrhované novele zákona počítá i s určitými změnami kompetenčního zákona, které spočívají v přesunu kompetencí v oblasti sportu z MŠMT na Národní sportovní agenturu, navrhujeme rovněž upravit zákon o střetu zájmů, a to s cílem vytvořit podmínky k tomu, aby v čele agentury mohl být kdokoli, kdo splní podmínky potřebné pro tuto pozici a koho na návrh premiéra schválí vláda. Zcela odpovědně říkám, že tato pozice by měla zůstat otevřena i poslanci či senátorovi Parlamentu České republiky. Možná se mě opět zeptáte proč.
Sportu samozřejmě také chybí po léta obrovské množství investic. Už to tady bylo řečeno. Já vidím tedy novelu jako nástroj pro zkvalitnění podmínek celého sportovního prostředí. Budu věřit vládě, budu věřit i Milanu Hniličkovi, který to má prosadit v současné vládě, že tomu tak opravdu bude. Ale jsem taky pevně přesvědčený, pokud ta agentura bude zřízena, že Nejvyšší kontrolní úřad po letech nebude mít důvod ukazovat na tak závažné nedostatky, které tady byly bohužel v té minulosti. Proto jsem podepsal ten návrh. A jsem pevně přesvědčený, že ten návrh je kvalitní. Může se to samozřejmě změnit - není to o Milanu Hniličkovi, jak jsem slyšel z mnoha stran, protože on tu dneska je, zítra tu být naprosto nemusí, může tam být někdo jiný. Souhlasím i s tím přesahem toho funkčního období, aby zasahovalo do více těch parlamentních voleb. Je to jenom dobře.
Mám tady tři faktické poznámky. I pan Adamec je v pořadí faktických poznámek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A myslím si, že když se zařadily, tak panuje všeobecná shoda na tom, aby se i probraly. Děkuji za slovo.
Já jsem rád, že poslanci přišli do sálu všichni, ale bohužel návrh pana poslance Kopřivy o prodloužení jednacího dne je nehlasovatelný z toho důvodu, že tento návrh musí vznést dva poslanecké kluby.
Takže si každý udělejte obrázek, kdo ty rozpočty připravoval a jak to bylo, jak se konzumovaly.
Já poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se opravdu ztišila, protože je velice nepříjemné mluvit do hučícího sálu.
Mně to nevadí. Já to klidně zopakuji. Máme před sebou závažnou otázku. Podívejte se, za jakého zájmu vlády tady probíhá projednávání tohoto bodu. A nedělejme tady z toho obviňování se, jak to bylo v minulosti. Takže já nemám nic proti tomu, že to chceme změnit, ale otázka je jak.
Děkuji i přesto za dodržení času. Tak další s faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Pojezný.
Vážení kolegové, já jsem začal svůj projev tím, že reaguji na své předřečníky. A jelikož moji předřečníci právě o té minulosti hovořili, tak jsem jim to vrátil. Já jsem se o tom vůbec nechtěl bavit. Ani o těch zprávách Nejvyššího kontrolního úřadu, nechtěl jsem reagovat, vy jste s tím přišli. Asi jste mě neposlouchali. Reagoval jsem konkrétně na pana kolegu Bauera a pana kolegu Jandu. Nic jiného jsem neudělal. Takže neosočujte mě. Já jsem reagoval pouze na vás.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
O tomto návrhu nechám hlasovat. Počet se ustálil.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Nicméně byl jsem zmíněn ve vztahu k jednomu gestu a byla tady uvedena zcela nepravdivá informace, že jsem označil tímto gestem pana premiéra, když hovořil o tom, že jsem jednička. Komunisté také velmi protestovali a já jsem potom v té diskusi vysvětloval, že já jsem na rozdíl od nich to gesto pochopil tak, že pan předseda vlády říká: Kalousku, jsi jednička.
To byl pan poslanec Kalousek. Další faktická. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych se za poslanecký klub SPD vyjádřil k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývající se touto problematikou. Naše rozhodnutí nevychází z podpory poslance Ondráčka a jeho politického jednání. Vychází ze skutečnosti, že pan Horáček chce kriminalizovat politického konkurenta za věci, které sám jiným dělá a v jiných případech schvaluje. Pan Horáček nemá žádný morální nárok na kritiku jednání jiných. Je to manipulátor, který hrubě urážel nejen členy SPD a hrál si na falešnou roli morálního arbitra české politiky. Arogantně sel v politice vítr a teď fňuká, že sklidil bouři. V celé věci je potřeba si hlavně uvědomit, že jak pan Ondráček jako poslanec, tak také pan Horáček jako kandidát na prezidenta jsou oba politicky exponovanými osobami, které musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. " Konec citátu. Všichni, co tady sedíme, jsme se za svou dráhu politika zcela určitě setkali alespoň jednou s nějakou kritikou nebo pomluvou od své politické konkurence. Varuji proto před takovouto kriminalizací politiky, jelikož jsem přesvědčen, že je to velice nebezpečné. Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslance Zdeňka Ondráčka.
Máme tady dvě žádosti o faktické poznámky.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s pozicí poslaneckého klubu Starostové a nezávislí, ke kterému jsme se po diskusi dostali. Nejsme soudem. My jsme vyhodnotili, že toto není správně, protože se tady potýkáme s jedním velkým problémem naší společnosti, který se pořád zvětšuje a zvětšuje, a to je hrubnutí komunikace ve veřejném prostoru. Ať v soukromých zprávách nebo i v různých komentářích je určitě nachází. Na sebe, to si ještě můžeme dovolit. Ale jak útočit vně této budovy? A co bude dalším krokem? Já si myslím, že to je přesně ten moment, který bychom překračovat neměli. Proto jsme toto vyhodnotili jako situaci, která se skutečně pod imunitou neskrývá. Není žádný důvod, aby stejně neproběhlo i u kolegy Ondráčka. Proto budeme jako klub hlasovat pro vydání. Nežijme za sklem, nežijme v akvárku, žijme jako běžní lidé.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych vystoupil velmi krátce se stanoviskem SPD k této problematice. Tato vláda, abych to zobecnil, vlastně předložila tento návrh a říká, že to má někdo zaplatit, že to má zaplatit určitá skupina, to znamená zaměstnavatel. A tato vláda tento zákon navrhla. Tato vláda spravuje státní rozpočet.
Reagovat bude s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová.
Pokud to tedy znásobíme, tak to byly 4 miliardy ročně. Nicméně kompenzace byla 11 miliard. V tuto chvíli s ohledem na objem mezd, který tato vláda systematicky zvyšuje, stejně jako předchozí, se jedná o kompenzaci ne ve výši 11 miliard, ale 14 miliard.
S faktickou poznámkou, nebo do rozpravy?
Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych velmi v krátkosti sdělil Poslanecké sněmovně postoj klubu KSČM. Jak už jsem tady řekl v předchozím svém příspěvku, KSČM od počátku tuto tzv. reformu, která byla reformou proti těm, kteří nejsou bohatí, nepodporovala a aktivně se snažila ji zrušit. Ve smyslu podobných návrhů, které jsme do této doby předkládali, bude tedy hlasovat pro návrh sociální demokracie. Je to na základě principu solidarity. Děkuji za pozornost.
Nyní se dostáváme k těm poslancům, kteří se přihlásili písemně do obecné rozpravy.
A dále se snažili tito zástupci přesvědčovat své koaliční partnery ve vládě, aby změnili svůj názor. Také si myslím, že budete velice složitě vysvětlovat své rozhodnutí těm, kteří mají alespoň elementární ekonomické vzdělání, protože těm těžko budete vysvětlovat, že rušíte karenční dobu v době ekonomického růstu. A chtěl bych také říci, že pokud jste se rozhodli, že chcete někomu v této republice z veřejných prostředků pomoci, tak to nedělejte prostřednictvím karenční doby, protože její zrušení bude mít nesporně v rámci těch opatření, která s tím souvisejí, bude mít negativní vliv na deficit státního rozpočtu.
Když jsem se před dvěma týdny v Gruzii účastnil mezinárodního setkání ministrů sportu a zástupců sportu na úrovni parlamentů, nebylo vůbec pochyb o tom, jak důležitou celospolečenskou úlohu i v jiných zemích a regionech sport má. Chci tím konstatovat, že by proto ani u nás nemělo být překážkou, pokud by pozice předsedy agentury byla otevřena poslanci či senátorovi Parlamentu. Demonstrovalo by to význam a prestiž sportu pro celou naši společnosti i tady u nás. Dle našeho názoru by to mělo výhodu i při projednávání nové státní politiky sportu, nového zákona o sportu a dalších navazujících dokumentů. Právě proto, že agenturu čeká od počátku jejího působení velmi náročné legislativní období, projednávání politik a zákonů, které bude muset probíhat v těsné součinnosti s Poslaneckou sněmovnou i Senátem, je možné považovat působení poslance či senátora v pozici předsedy agentury za výhodu pro všechny. Agentura je koncipována jako orgán, jehož úkolem je v co nejširším měřítku zlepšit podmínky sportu, jehož veřejná prospěšnost je stanovena zákonem o podpoře sportu. Významná role agentury bude spočívat v přípravě strategických koncepčních dokumentů a zákonných i podzákonných předpisů. Zásadní bude její koordinační a metodická činnost směrem k samosprávám i sportovním organizacím. Samozřejmě toto řešíme v úzké spolupráci se zástupci Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Předpokladem je, že většina těchto lidí bude zaměstnána podle zákoníku práce. Výkonnou složku budou tvořit čtyři odbory, ve kterých se bude koncentrovat klíčová síla pro zajištění rozvoje podpory sportu. Protože se dnes již nic neobejde bez silné IT struktury, bude vytvořen odbor ICT, který bude zajišťovat digitální infrastrukturu agentury, IT správu sportovních programů a elektronických rejstříků sportovců, klubů a svazů. Bude mít pod kontrolou rovněž elektronické systémy zajišťující hodnocení projektů a celé projektové řízení od podání žádosti žadatelem až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dalším odborem bude odbor právně-ekonomický, který zajistí všechny potřebné legislativní a právní záležitosti stejně jako vedení účetnictví agentury, výběrová řízení, personální a platové otázky a nakonec i ty otázky hospodářské správy agentury. V rámci tohoto odboru bude nastaveno rovněž oddělení statistické a stejně tak oddělení kontroly sportovních programů. Byl bych velice rád, kdyby se podařilo agenturu spustit od poloviny příštího roku s tím, že ještě po zbytek roku 2019 by fungovala v plné součinnosti s MŠMT. Předpokládaný konečný stav počtu zaměstnanců agentury je 80, přičemž 30 zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kteří agendu sportu vykonávají dnes, by mělo být postupně delimitací převedeno na agenturu. Vážené kolegyně a kolegové, poslankyně a poslanci, rád bych vám sdělil, že předložením našeho návrhu jsme svoji práci na zavedení nového systému státní podpory sportu neukončili, ba naopak. Předložením tohoto návrhu zákona pro nás začala další etapa. Jsme si velice dobře vědomi negativního nazírání veřejnosti na způsob rozdělování dotací ve sportu v současnosti a uděláme vše, aby se i v tomto ohledu povědomí veřejnosti a její důvěra ve státní správu a Poslaneckou sněmovnu začala zlepšovat. Chtěl bych na tomto místě za všechny předkladatele poděkovat všem, kteří se na vzniku návrhu zákona svými podněty, připomínkami a návrhy podíleli. Zejména děkuji zástupcům sportovního prostředí, pracovníkům odboru vládní legislativy a Ministerstvu financí. Děkuji zástupcům krajských samospráv, že jsme měli možnost s nimi návrh zákona konzultovat, a také těm zástupcům obcí, kteří nám umožnili diskuzi i s veřejností. Speciální poděkování bych chtěl vyjádřit zástupcům největších střešních organizací - České unii sportu, Českému olympijskému výboru a České obci sokolské. Obdržel jsem na konci září jejich společný dopis, který mi adresovali a ve kterém píší následující - dovolím si citovat: "Vážený pane vládní zmocněnče, v návaznosti na setkání s vámi a premiérem České republiky panem Andrejem Babišem, jež proběhlo 16. srpna 2018 a během něhož se sportovní organizace a svazy měly možnost vyjádřit k návrhu novely zákona o podpoře sportu, kterou jste předložil společně s dalšími poslanci Parlamentu České republiky, vyslovují Český olympijský výbor, Česká unie sportu a Česká obec sokolská podporu tomuto návrhu. Pevně doufáme, že změny v organizaci státní správy, které má novela za cíl vyvolat, zásadním způsobem napomohou českému sportu na všech úrovních, od sportu široké veřejnosti a dětí až po ten vrcholový. S pozdravem Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, Hana Moučková, starostka České obce sokolské." Tady si dovolím předložit originál tohoto dopisu. Dnes vás tady žádám o podporu a schválení prvního kroku. Děkuji vám všem za pozornost.
Děkuji panu poslanci Hniličkovi za velice podrobný přednes zákona. Stanovuje tam technicky orgány této nové agentury.
Oni to budou dělat možná dál, ale pokud nebudou vidět aspoň nějaké minimální ocenění, tak dřív nebo později je ty rodiny, ty manželky prostě zatlačí na to, aby chodili spíš někam na brigádu, než aby každý den byli na stadionu. Nebudeme ho uspěchávat, nebudeme zkracovat lhůty, pojďme o tom diskutovat. Pojďme tomu dát prostor!
V obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Ivo Pojezný, připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pěkný podvečer, dámy a pánové. Chtělo se mně říct pěkné odpoledne, tehdy jsme začali, už máme podvečer. Já jsem toho nevyužíval, protože jsem věděl, že budu vystupovat, a tak se mohl rozhodnout každý kolega. Myslím, že je to férové. Proto mi dovolte nejdříve reagovat na některé kolegy. Například na pana kolegu Bauera, který tady vyzval pana ministra, aby hovořil. On se nechal vyprovokovat, možná, že mohl ještě chvilku počkat, paní Valachovou, bývalou ministryní, ale možná, že mohl taky požádat bývalého ministra školství z jeho řad pana Fialu, a to je právě to nejtragičtější období ve financování sportu. Myslím, že pan kolega Hnilička byl velmi mírný, když nás informoval jenom o nějakých drobných průšvizích, ale já to uvedu trošku na pravou míru. Nebylo schopno stanovit měřitelné cíle a přerozdělovalo prostředky, aniž by mohli vyhodnotit výsledný efekt, které dotace mají přinést. No tak se podívejme zpětně právě na ten sport, kteří politici navštěvovali významné sportovní události v České republice. Já jsem tam neviděl příliš zástupce levice, ale viděl jsem tam vždycky zástupce z ODS. Ano, byli hoštěni. A vzpomeňme si na toto období, kdy byli úředníky stanoveny jasné mantinely a nějaký žebříček pořadí, které sportovní kluby finance dostanou. No co se stalo? Až byl ten žebříček zpracovaný podle jasných pravidel, tak přišel náměstek ministra, škrtl celou stránku a napsal tam to, co chtěli právě ti mafiáni, proti kterým tato novela zákona o podpoře sportu bojuje.
Děkuji. Můžete pokračovat.
No a dopadlo to velmi tragicky. Došly na mzdy různých funkcionářů. Ale oni dostali tu možnost. Dostali možnost přerozdělit finance z loterií. Ze 600, nebo více než 600 milionů korun. A když se podíváte, kolik finančních prostředků šlo ze státního rozpočtu, tak jsme byli skutečně na chvostu Evropy. Skutečně celé Evropy. A myslím si, že tato novela k tomu naprosto jednoznačně směřuje. Podstata financování musí zůstat, tak jak to nakonec říkal pan ministr, na přímém financování klubů, především s důrazem na sportování dětí, mládeže, ale také na pomoc zdravotně postiženým, na národní reprezentaci, na mezinárodní sportovní akce na našem území a nesmíme zapomínat ani na propagaci sportu. Ale pozor, hlavně na propagaci ne mezi dospělými, ale hlavně na tu propagaci, která osloví naše malé děti. A bohužel díky tomu, kam byl veden tento sport, tak nám vznikla celá generace, která nikdy nesportovala. To jsou lidé do 40 let, kteří dneska zakládají rodiny, mají své děti a já naprosto pochybuji o tom, že tito lidé povedou své děti ke sportu. I když vím, že v celé Evropské unii skončilo ve fotbale za posledních pět let myslím osm milionů fotbalistů.
Další faktické poznámky v tuto chvíli nejsou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to skutečně otázka vyvažování, vyvažování té perspektivy dlouhodobější a krátkodobé. Je samozřejmé, že někteří i tady v této Sněmovně akcentují právě třeba to krátkodobé. Ať si o tom myslíme, co chceme, tak já si myslím, že každý krátkodobý pohled je vždycky krátkozraký. Lidé to stejně velmi pocítí. Pozitivní třeba finanční podpora, když člověk celý měsíc není nemocný, nebo různé zdravotní programy, kterými zaměstnavatelé právě motivují, aby se lidé o svoje zdraví co nejvíc starali. Máme velmi kvalitní zdravotní péči, ale pořád, co se týče doby dožití, jsme na chvostu. Čili to, že se nyní péči o zdraví v souvislosti s touhle debatou věnujeme, zase rozhodně nebude na škodu. A konečně poslední poznámka za klub Pirátů k tomu, co je velice důležité, a sice elektronizace. Velmi důrazně jsme se vyptávali na okolnosti zavádění eNeschopenky. Jak už tady také mnohokrát zaznělo, od 1. ledna 2019 by mělo být možné nahlížení do systému, pasivní účast na něm a od 1. ledna 2020 by ten systém měl být plně funkční. Z toho důvodu nechceme svazovat naše hlasování pouze s tím, aby už to bylo aktuálně nyní platné. Ale pevně počítáme s tím, a budeme i prostřednictvím předsedy podvýboru pro IT na MPSV poslance Lukáše Koláříka velmi bedlivě sledovat, aby nyní skutečně ta implementace probíhala důsledně a velice rychle. S elektronizací, která je v rukou paní ministryně, pak souvisí další důležité věci. Závěrem to přání, aby v našich firmách, ve státních institucích, všude, kde spolupracuje větší množství lidí, byla zaváděna taková opatření, která podpoří dobrou atmosféru na pracovišti a lidé nebudou nemocní. To je snad samozřejmé.
A je to tak zhruba půl na půl. Ale třeba také ve Velké Británii je to sedm dní, v Irsku šest dní a na Islandu dokonce čtrnáct dní. Takže to zdaleka není tak, že bychom v tomto byli nějakým výjimečným státem v měřítkách Evropy.
Děkuji. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Richterové. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce.
Pokračujeme v rozpravě. S přednostním právem je nyní přihlášen pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Máme tady dvě přihlášky, dvě faktické poznámky, takže vyzývám pana poslance Milana Ferance, aby se vyjádřil. A připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Skutečně jenom krátká reakce na to, co říkal pan Farský přede mnou. Když to zkrátím, o co tam šlo? Jeden politik uvedl o jiném politikovi nepravdivé informace. Stalo se něco? Nic se nestalo. Buďme soudní, prosím vás.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zástupci vlády, mě děsí jedna věc. Já nejsem právník, abych posuzoval vinu, nevinu. Ale důležité je to, že pan Ondráček řekl, že pouze vychází z veřejných zdrojů. A představte si, že by tady stál každý z nás za to, že někde něco ocituje, co přečetl na internetu nebo někde, a zdůraznil, že vychází z tohoto veřejného zdroje.